Dobrá.
Pan Vojtěch Munzar. Paní Ivana Nevludová. Pan Tomio Okamura. Pan Zdeněk Ondráček. Pan Daniel Pawlas. Pan Robert Pelikán. Pan Zdeněk Podal. Pan Ondřej Polanský. Pan Ondřej Profant. Pan Martin Půta. Pan Michal Ratiborský. Pan Radek Rozvoral. Pan Jan Řehounek. Pan Karel Schwarzenberg. Pan Antonín Staněk. Pan Martin Stropnický. Paní Lucie Šafránková. Pan Julius Špičák. Pan Petr Třešňák. Paní Kateřina Valachová. Paní Helena Válková. Pan Ondřej Veselý. Pan Adam Vojtěch. Pan Radek Vondráček. Pan Petr Vrána. Pan Tomáš Vymazal. Pan Lubomír Zaorálek. Pan Pavel Žáček. Pan Jan Bartošek.
Pro úplnost se vás, paní poslankyně a páni poslanci, táži, zda všichni z vás složili slib. Pokud se nikdo nehlásí, mohu konstatovat, že poslanecký slib bez výhrad složili všichni přítomní poslanci. Prosím členy volební komise, aby při čtení svého jména povstali, a poté nás předseda volební komise bude informovat o výsledku prvního jednání komise.
Dovolte mi, abych před vás předstoupil jménem prvního zvoleného orgánu Poslanecké sněmovny, tedy volební komise. Vám nováčkům bych se rád také v jedné větě představil. Se všemi z vás se těším na spolupráci. Nyní informace, které mám pro vás připravené oficiálně jako výstup z této volební komise. Konstatuji, že v souladu s bodem 2 a 3 článku 1 volebního řádu Poslanecké sněmovny se dne 14. listopadu 2017 sešla skupina poslanců, takzvaná iniciační skupina delegovaná poslaneckými kluby na základě parity, a ustavila pod vedením poslance Jiřího Dolejše z návrhů poslaneckých klubů volební komisi podle zásady poměrného zastoupení v počtu 19 členů.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás přivítal na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Prosím, abychom všichni povstali. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté. Tuto ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, kterou jsem svolal v souladu s § 22 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tímto zahajuji a všechny vás srdečně vítám. Chtěl bych vás seznámit s omluvami. Omlouvá se pan poslanec Jiří Dolejš z důvodu zahraniční cesty, z členů vlády se omlouvá pan ministr Havlíček od půl druhé z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Pilný z důvodu zahraniční cesty a pan ministr Štech od 14.30 z pracovních důvodů. Nyní přistoupíme k prvnímu bodu naší ustavující schůze, kterým je Já vás prosím, abyste povstali. "Slibuji věrnost České republice.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 Poté bude číst pan poslanec Vojtěch Filip vaše jména v abecedním pořadí a vy ke mně budete postupně přistupovat. Slib vykonáte pronesením slova "slibuji" a podáním ruky. Svůj slib stvrdíte podpisem. Podpisové archy jsou umístěny na stolku zpravodajů. Prosím poslance Vojtěcha Filipa, aby přistoupil k řečnickému pultu a ujal se slova, a prosím vás, abyste všichni povstali.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
Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Prosím pány poslance a paní poslankyně, aby přistupovali. Paní Věra Adámková. Paní Andrea Babišová. Pan Lukáš Bartoň. Pan Petr Beitl. Pan Jan Birke. Paní Tereza Hyťhová. Pan Ivan Jáč. Pan Miloslav Janulík. Pan Pavel Jelínek. Pan Stanislav Juránek. Pan Adam Kalous. Pan Václav Klaus. Pan Lukáš Kolářík. Pan František Kopřiva. Pan Pavel Kováčik. Pan Robert Králíček. Pan Roman Kubíček. Pan Jaroslav Kytýr. Pan Jan Lipavský. Paní Taťána Malá. Pan Jaroslav Martinů. Paní Květa Matušovská. Pan Richard Brabec. Paní Andrea Brzobohatá. Paní Jana Černochová. Pan Jan Čižinský. Paní Lenka Dražilová. Pan František Elfmark. Pan Jaroslav Faltýnek. Pan Kamal Farhan. Pan Milan Feranec. Pan Mikuláš Ferjenčík. Pan Petr Fiala. Paní Eva Fialová. Pan Petr Gazdík. Pan Miroslav Grebeníček. Pan Josef Hájek. Pan Jiří Hlavatý. Pan Jaroslav Holík.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 14.45 a my budeme pokračovat v přerušeném jednání. Všechny vás poprosím, abyste se už usadili na svých místech a umožnili průběh dnešní schůze.
Děkuji za slovo.
Dámy a pánové, nebojte se, nebudu se vracet k událostem posledních dnů ani k vystoupení pana předsedy Faltýnka. Důvod, proč jsem se přihlásil, je pouze, abych poděkoval těm, kteří mě volili. Některým musím poděkovat i třikrát, protože mě volili třikrát a to je privilegium, které žádný z kolegů ve vedení Poslanecké sněmovny nemá. A je to určitě velmi pevný mandát.
Úspěšnou volbou jsme vyčerpali bod.
Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych chtěla z tohoto místa pogratulovat ke zvolení panu místopředsedovi Petru Fialovi. A musím říci, že ty výroky, které tam zazněly, byly opravdu z úst takto vysoce postaveného ústavního činitele poměrně překvapující až skandální. Já je přečtu, abyste věděli, o čem je řeč. A na to - cituji - pan Vondráček řekl: "To bude zase úplně trošku jiné rozhodování, protože tam budeme rozhodovat, co bude lepší pro tuto situaci a pro tuto zemi, protože se jedná o člověka, který bude premiérem a bude sestavovat vládu." Pan Vondráček tímto popírá základní principy právního státu, to znamená, že jeden člověk by měl být tady v tomto případě nad zákony. Zákony však mají platit bez rozdílu pro všechny.
Navrhuji přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna A já tedy otevírám rozpravu. Takže otevírám rozpravu, o slovo nemám písemné přihlášky, ptám se, jestli se někdo hlásí ze sálu. Zahajuji hlasování číslo 49 v této věci. Ptám se, kdo je pro. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací Žádám předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.
Nemáme v tuto chvíli ještě lhůtu. Stačí mi dvě minuty. My se na komisi dohodneme a přijmeme usnesení k vyhlášení lhůty.
První se hlásil pan předseda Stanjura.
Tak takhle to fakt nepůjde. To samé ty komise. Stoprocentně ne.
Já bych na to volně navázal. Zbytečně nás tady dostáváte pod tlak, my na to musíme reagovat. Bylo slíbeno, že se o tom bude nejprve zítra jednat a potom budeme postupovat dál.
Hlásí se pan Luzar.
Děkuji. Jsem připraven a ochoten tu kritiku snést, ale musím se omluvit. Já tedy prosím teď, domluvme se na tři minuty, opravdu na chvíli na tu volební komisi. Takže než se sejdeme, než přerušíme, tak se ptám, jestli s tou lhůtou do pondělí dopoledne není žádný problém, jestli je takto akceptována.
Nyní pan předseda klubu sociální demokracie Chvojka.
Dneska počet členů v těchto komisích je určen zákonem. Stejně tak se to týká například KSČM. To znamená, to je to, co my nechceme. Protože to by znamenalo, že v té komisi o počtu sedmi členů by ANO mělo tři nebo čtyři lidi a zbytek by přišel po jednom na tři strany. My jsme tady nikdy neměli devět stran a nikdy nedošlo k tomu, k čemu nyní hrozí, že dojde. Takže poprosím o vaši podporu.
Děkuji panu předsedovi Chvojkovi. Jenom podotýkám, že zřízení těch ostatních kontrolních komisí jsou samostatné body 6 až 13 a ta debata patří tedy do jiného bloku. Takže tolik k tomu.
Děkuji za slovo. Tím pádem tam budou mít zástupce všechny strany, všechny subjekty. A u toho, co říkal kolega Chvojka, že chce ten zákon rychle změnit, tam si myslím, že jsme pro, ale momentálně to platí tak, jak to je. Čili my navrhujeme poměrné zastoupení, protože ta argumentace, která dneska byla na poradě předsedů klubů poskládat to tak, jak je to na pásce, tak se stejně v těch sedmi na ty nejmenší dva nedostane.
Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Nyní ještě pan předseda Stanjura. Takže já bych rád obecnou rozpravu ukončil.
Když říká deset tam, kde to může stanovit Poslanecká sněmovna, aby nám řekl, jak se těch deset rozdělí mezi poslanecké kluby. Aby to bylo naprosto jasné, než o tom budeme hlasovat.
Tak kolega Faltýnek chce reagovat.
Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím se pokusím odpovědět kolegovi Zbyňkovi Stanjurovi. Při devíti tam dochází k půlení mezi ČSSD a KSČM.
Ještě pan předseda Stanjura.
No a tím pádem nebudeme diskutovat o těch ostatních šesti, takže to je v zásadě jedno. Já myslím, že ta čísla jsou správná. To znamená, ale neplatí, že při deseti má každý klub jednoho zástupce. To prostě neplatí z těch čísel. Klubů je tady devět. Takže jenom abychom věděli, že neříkáme celou pravdu.
Děkuji za slovo, dámy a pánové. Čili tady by si měl tento blok ujasnit, jestli v těchto pozicích vystupuje jako blok, nebo jako jednotlivci.
Jen takový lehký povzdech. Dnes se dozvídáme, že už máme prakticky jména ministrů a za chvilku bude jmenovaná nová vláda. A v Poslanecké sněmovně diskutujeme, jaký počet bude mít jaká komise. A odpusťte mi mou konzervativní povahu. Osobně bych spíš očekával, že nejprve se skutečně domluvíme v klidu a bokem na počtu lidí v komisích, tak jak jsme to učinili ve výborech, a pak to samozřejmě šlo velice dobře, rychle a snadno.
Děkuji. Nikoho nevidím s přednostním právem, ke svému i vašemu štěstí můžeme zahájit bod číslo
Děkuji za slovo. Nebojte se, vybrušovat nebudu. Je to velmi malý počet, zvlášť když se podíváme na to, že dneska máme ve Sněmovně devět politických stran. Opakuji, pokud projde ten poměrný, tak speciálně v těchto případech, v těchto velmi důležitých komisích, to není dobře. Jen abyste každý prosím věděli, o čem se bude hlasovat.
Děkuji. Nyní pan poslanec Leo Luzar.
Tady to zaznělo, pane kolego. Sedm ze zákona. Je nás tu devět subjektů. Čili tady jsme limitováni zákonem. Zkuste se zamyslet nad dopadem toho, co jste tady u toho mikrofonu řekl. Ano, všichni se shodneme, že ten limit ze zákona je špatný. A z toho já vycházím.
Děkuji.
Asi budu také pokaždé u té další komise vystupovat stejně s tím, že ten počet je dán ze zákona a devět subjektů se tam fakt nevleze. Tak to je. Proto jsem navrhoval ten počet deset.
Paritní systém znamená v případě, že je sedm členů, že zastoupení má prvních sedm stran podle výsledků voleb. Takže není pravda, že v tom většinovém - v našem podání paritním - systému se nevychází někomu vstříc. Myslím, že to nemá cenu, jen abychom nemátli pojmy. U těch ostatních jsme navrhovali devět, paritní systém každá strana jednoho. V těchto citlivých kontrolních orgánech, kdy se kontrolují tajné služby a bezpečnostní složky, má mít většinu opozice.
Dvě věci. Samozřejmě vím, že sedm je méně než devět. Jde o to, aby tam ANO nemělo čtyři lidi, ale třeba jenom jednoho, a na tom zbytku se domluvíme s těmi ostatními stranami.
Můžeme se k tomu kdykoli vrátit během dalších dnů nebo příštího týdne.
Konstatuji, že jsme ustavili všechny výbory Poslanecké sněmovny. A nyní na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů bych vás chtěl informovat, že bylo vydáno rozhodnutí číslo 1 předsedy Poslanecké sněmovny, kterým jsem pověřil pana poslance Karla Raise řízením rozpočtového výboru.